Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Já se jenom chci ujistit, že tedy budeme hlasovat po bodech, tak jak navrhl pan kolega.
Pokud si osvojíte návrh pana poslance Ondráčka, tak to bude váš návrh procedury, o kterém pak budeme hlasovat.
Jde o jmenování nástupce rektora nebo děkana ještě před ukončením funkčního období. Druhý, je to stejná problematika, akorát jde o to, že se to týká období před jmenováním, prodloužení... Bartoň to řeší před nabytím a já to řeším potom. To jde o to, aby podmíněně studenti měli delší čas na prokázání toho, že udělali maturitu, když jdou na vysokou školu. Je tady návrh, abychom je hlasovali jednotlivě.
Jsou to všechny pozměňovací návrhy, které jsou?
Ne, ne, ne, pak jsou další.
Ano, tak potřebujeme celou proceduru. Nejprve tedy budeme hlasovat o těchto třech bodech zvlášť, tak jak jste je navrhl, a dále budeme hlasovat...
To se týká kurzů celoživotního vzdělávání, aby se na ně přiměřeně vztahoval zákon. Druhý Feriho pozměňovací návrh.
To se nicméně zatím příliš nedaří, protože zejména evropská ekonomika příliš neroste a nelze tam ani očekávat příliš vysokou inflaci. Čili v tomto smyslu se úplně eurozóně nedaří inflací veřejný dluh, státní dluh, dluh eurozóny odmazávat. My jsme se v uplynulých týdnech s dalšími zástupci a paní ministryní snažili o nějaký kompromis. Ten bohužel nalezen nebyl. Myslím si, že to bylo dominantně díky neústupnosti České národní banky, ale to už je jiná věc. Tento pozměňovací návrh jsem ochoten podpořit. A ten opoziční ještě jenom popíšu. Pro ten, jak znovu říkám, jsem schopen se skřípěním zubů dneska hlasovat, byť to také nepovažuji za ideální.
Připomínám, že u všech ostatních vystupujících už je dán limit pět minut.
Vážené dámy a pánové, vážená vládo, my si myslíme, že Česká národní banka si rozšíření svých pravomocí a nástrojů měnové politiky nepochybně zaslouží. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji.
Vláda schválila na své schůzi 30. března letošního roku návrh zákona a následující den jej přeložila Poslanecké sněmovně. S následujícím závěrem.
Otevírám rozpravu. Do rozpravy se hlásí pan poslanec Kubíček. Prosím, máte slovo. Ano, já jsem opět přivolal ty, kteří nejsou v sále, aby se mohli zúčastnit hlasování. Dám o něm hlasovat. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Schválili jsme tedy tento limit pro vystoupení jednotlivých poslanců. Rozprava byla otevřena. První se do rozpravy přihlásil pan poslanec Dominik Feri, připraví se paní poslankyně Hyťhová.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, pět minut je schváleno Sněmovnou, já mám dovoleno pět vět od mé předsedkyně strany. Já jsem byl v minulosti ohledně informování ministerstvem velmi kritický. Ale přijde mi, že se pan ministr velmi zlepšuje. Přijde mi, že tady ten návrh je ze všech těch ostatních legislativně nejzdařilejší. Přesto ale vznikly nějaké nedostatky, podněty z praxe. Tady to nebude o žádné velké politice. Za druhé rozšíření způsobilých orgánů jednat distančně i o oborové rady doktorských studijních oborů. Za třetí úprava rozhodování per rollam. To jsou skutečně technické věci. Nebo dojíždějí týdenně, nebo Erasmy. Pan ministr slíbil, že nás o tomto bude informovat, že se zeptá, jaký bude další režim. A děkuji panu ministrovi, že byl v tomto tak vstřícný.
Děkuji. Paní poslankyně Tereza Hyťhová je na řadě a připraví se pan poslanec Mihola.
Za nás samozřejmě, my tento návrh podporujeme. Myslíme si, že je také napsán správně a řeší aktuální situaci. Na druhou stranu vím, že to třeba úplně není teď k tomuto bodu, ale celkově ke školám, vlastně ke všem stupňům vzdělávání. Nebo neustále mně někdo píše kvůli tomu, volají mi lidé. Jinak si myslíme, že tento návrh, samozřejmě tyto kroky jsou velmi podstatné a důležité, nevyhnutelné a určitě to studentům na vysokých školách pomůže. Jinak obhajoba dizertační práce a splnění státní závěrečné zkoušky, souhlasíme s tím, že by mohly probíhat distanční formou. Myslíme si, že to je samozřejmě správně. Ale co se týče některých pozměňovacích návrhů, které byly na školském výboru včera, tak jsou některé, s kterými máme problém, pro ty ruku nezvedneme. Týká se to konkrétně rektorů a děkanů. Takže potom si řekneme v dalším čtení.
Prosím, máte slovo.
Děkuji. Nicméně stejně jak jsem to tady zaregistroval u někoho z předřečníků, myslím si, že trošičku rezerva bylo - myslím to teď dobře, pane ministře, já jsem vás k tomu vyzýval svým dopisem. Jsou to vlastně provázané věci, spojité nádoby. A nevím, možná se to někde odehrálo za zavřenými dveřmi a nevím o tom a neví o tom veřejnost. A mnohé věci se mohly posunout rychleji. Takže proto my jsme připraveni podpořit ty pozměňovací návrhy, jsou většinou technického charakteru. Některé jsou možná zbytečné. Ale ta podstata vězí v tom návrhu samotném.
Kdo je proti? Konstatuji, že usnesení bylo přijato. Takže budeme pokračovat v projednávání ve zkráceném řízení. Konstatuji, že stále platí dohoda, že nebudeme používat faktických poznámek. A já tedy nyní tento bod otevírám a předložený návrh uvede ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Prosím, ujměte se slova.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Případně nás čeká dlouhá rozprava, takže není potřeba být přítomen, pokud vás vyloženě nezajímá.
Upozorňuji, že návrh tohoto zákona byl zpracován s předními českými odborníky na vybrané oblasti, prošel i odbornou oponenturou a čerpá inspiraci i ze zahraničí. Oslovili jsme i kolegium insolvenčních soudců, takže i zde byly bohaté konzultace. S ohledem na povinnou karanténu či zákaz vycházení je totiž možné, že někteří účastníci či jiné osoby zmeškali lhůtu stanovenou zákonem k provedení úkonů.
Paní ministryně, já vás znovu přeruším a znovu požádám kolegy o větší klid v sále. Není nás tu mnoho, myslím, že bychom to mohli zvládnout.
Tyto změny jsou motivovány především snahou pomoci našim podnikatelům, jejichž podnikání může být v důsledku této zdravotní krize dočasně ohroženo. Tito podnikatelé se do zhoršené ekonomické situace nedostali vlastním jednáním, ale z důvodu stávajících opatření. A je cílem pomoci i dlužníkům v oddlužení, kteří mohou mít problém s poklesem či výpadkem svých příjmů. Tak je to odklad povinnosti dlužníka podat na sebe insolvenční návrh v případě, že je v úpadku, o šest měsíců od ukončení mimořádných opatření.
Já bych zde chtěl ocenit disciplinovanost občanů, jakým způsobem se chovají v této krizové situaci. A jenom pro úplnost chci říct, že toto mimořádné opatření se zavádí pouze po období krizového stavu, to znamená, nemění se to natrvalo. Většinou, co vím, tak policisté řeší domluvou a lidé to respektují. Je to pro mě signál toho, že u policie pracují profíci, kteří prostě jasným způsobem se snaží o to, aby tam, kde to lze, fungovala domluva. Toto je mimořádné opatření pro případ, že by ta domluva nefungovala. To znamená, za sebe říkám, že to budu podporovat.
Já mám poslední krátkou ze života, když tady máme pana ministra.
Ještě se hlásí pan poslanec Miroslav Kalousek nyní aktuálně, tak prosím, máte slovo.
Nechci dlouho zdržovat, jenom si dovolím apelovat na váš normální zdravý rozum. Proboha, tak si to zkuste představit v praxi. Já pevně doufám, že je to falešný strach. A ani falešný strach nemáme posilovat. Tak ho neposilujme, prosím vás. Nemá to žádný smysl!
Nyní žádnou další přihlášku už nemám, takže já obecnou rozpravu končím a nyní se táži na závěrečná slova.
Děkuji. Já jenom velmi stručně. Takže já policii za práci děkuji a jsem přesvědčen, že není důvod, by se tady někdo obával, že policie bude toto oprávnění zneužívat. Ona se z toho stala taková debata o rouškách, ale to samozřejmě není jenom o rouškách, to je o těch různých garážových party a dalších věcech a tam prostě policie musí mít možnost zasáhnout a udělit tu sankci. Policie samozřejmě kontroluje i karanténu, izolaci. Ale chtěl jsem akorát potvrdit to, že karanténu a izolaci policie kontroluje za předpokladu, že má údaje.
Nyní se závěrečným slovem vystoupí zpravodaj pan poslanec Zdeněk Ondráček.
Já si také dovolím zareagovat a navázat v podstatě na pana ministra. A dali mu tu pokutu za něco jiného. Jestliže tady je porušení zákona nebo nařízení, tak je to přesně to porušení, za které má následovat sankce. Buď sankce v rámci uložení toho příkazu na místě, to znamená, pokuty, chcete-li, anebo v případě, že pachatel nesouhlasí, tak potom ke správnímu orgánu. Pokud jsem mluvil o té karanténě, v současné době existuje, a už je to naplňováno v rámci krajských hygienických stanic, databáze lidí, kteří jsou v karanténě.
A jestli jim budeme říkat "potřebujeme vás za to pokutovat", a ještě při té míře neurčitosti. Kdybyste to aspoň psali na tom vnitru, tak budu do jisté míry souhlasit, protože vím, že tam aspoň ty právníky máte. Se zdravotnictvím máme své zkušenosti celoživotní. Celoživotní, všichni! Víme, jak to tam píší. Byl bych na to nesmírně opatrný a raději bych využíval variantu, o které mluvil Martin Kupka. Když je fakt někdo drzý, nechce poslechnout, tak ho zpokutujte za to, že nechce poslechnout. Ale ne zpokutovat za to, že porušil nařízení, o kterých mnozí z nás nevědí, jak si je vykládat. Já jsem nevěděl 14 dní, pane ministře, poctivě, jestli můžu vyjet na chatu, nebo nemůžu vyjet na chatu. Jestli je to cesta do přírody, nebo to není cesta do přírody. A to přesto, že se po cestě nepotkám s nikým jiným než se svou rodinou.
Jako první se přihlásila paní poslankyně Černochová, ale pan ministr se také hlásil. Dobře. Prosím, paní poslankyně.
Tak, já tady musím s částí mých kolegů z ODS nesouhlasit, protože ty věci znám z praxe. ... která momentálně probíhá třeba i na Praze 2 na naší náplavce nebo v našich parcích, je jiná. Takže já bych opravdu, myslím si, že se nemá smysl tady přetahovat, kdo má názor takový nebo makový. A i já bych chtěla z tohoto místa poděkovat policistům i strážníkům, protože skutečně i pro ně to není jednoduché období.
Prosím, pokračujte.
Ale ve chvíli, kdy to bude pět lidí, kteří popíjí a kouří vodní dýmku u nás na náplavce a ten policista nebo strážník tam přijde a říká jim to třikrát, ať se rozejdou, ať tam nesedí, že tam nemají sedět, nesmí sedět, že musí mít roušky, tak pokud už opravdu to dojde do toho extrému, že to musí řešit sankcí, tak ať tu možnost má.
Děkuji za nevyužití celého času. A pan poslanec Hrnčíř se hlásil jako další do rozpravy.
Prostě většina občanů, většina Čechů prostě nemá po kapsách tisíce a desetitisíce. Takže když dostane někde u lesa pokutu deset tisíc korun, tak to do toho správního řízení prostě půjde z toho důvodu, že ty peníze u sebe prostě nemá. Navíc ten stav je prodloužen na tři týdny. Takže já myslím, že to je naprosto zbytečné.
Děkuji. Teď se mi hlásil... Prosím.
Jenom tahle argumentace by neměla zapadnout, až budeme řešit třeba zákon o provozu na pozemních komunikacích. Tak bychom mohli říct, že bychom měli zrušit všechny pokuty, protože lidi u sebe nevozí peníze.
A nyní pan poslanec Martínek.
Právě Piráti byli jedni z prvních, kteří prosazovali nošení roušek na veřejnosti. Praha přijala opatření ohledně nošení roušek v MHD už 16. března, několik dní před vládou.
Ministr Hamáček, prosím.
Zase určitě bude spousta dotazů, jak ta policie bude zjišťovat, jestli spolu žijí ve společné domácnosti nebo ne. Ale má to ratio, takže...
Děkuji. To byla v tuto chvíli poslední přihláška do rozpravy. Není tomu tak. V tuto chvíli nepadly žádné návrhy, které bychom měly hlasovat přímo po rozpravě. Není tomu tak. Ano, já věřím, že je tomu tak. Tolik tedy návrh usnesení.
Děkuji.
Hlasování pořadové číslo 132, přihlášeno 95 poslankyň a poslanců, pro 88, proti nikdo. Zahájil jsem hlasování. Návrh byl přijat. Návrh byl zamítnut. Další návrh.
Děkuji.
Stanovisko pana ministra? Návrh byl zamítnut.
Děkuji. Takže o tomto nemusíme hlasovat.
Návrh byl zamítnut. Další návrh.
Děkuji.
Další návrh. Ptám se, kdo je pro. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Děkuji.
Dámy a pánové, jsem rád, že můžu vystoupit skoro vlastně až naposled, protože jsem zde slyšel návrhy ctěné paní kolegyně A pokud mám informaci, tak ministerstvo našlo určitou shodu tady v těchto návrzích a předpokládám, že jejich stanovisko bude kladné. Co se týká ostatních návrhů, můžu chápat předkladatele, a můj předřečník o tom docela hovořil. Doposud jsme tady řešili pomoc státu těm postiženým, ohroženým. Logicky. A ten zlý stát nechce pustit tolik, kolik by měli dostat. Zaznívalo to z pravého spektra této Sněmovny. Jsou to podnikatelé všichni. V předešlých bodech to bylo ohledně bank, které nechtěly přijít o své úroky. Pro mě poznání ale je, že se tady hovoří o těch podnikatelích, kteří ve svém podnikání nevydělají na finanční rezervu. Má dostatek. Prostě odloží nějaké nutné platby, které měl, a bude realizovat ten nájem. Protože přece chápe, že i ten jeho kolega, ten partner, podnikatel, který mu pronajímá, má též tyto problémy. Anebo se automaticky předpokládá, že tady opravdu vlk, vlčí smečka, silnější vyhrává. Oni nebudou mít na splátky hypoték. A to tady nezaznívá. Je mi to líto, přiznám se. Ale přesto jsme na jedné lodi. A rozdělování tady těchto skupin mezi sebou nepovažuji za správné. My jako klub se k tomu postavíme samozřejmě hlasováním, jak již jsem na začátku naznačil, protože tady je řešení, je tu snaha. Děkuji za pozornost.
Děkuji za přesné dodržení času.